Návrh nebyl přijat. Další návrh. Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Už mám asi smůlu.
Ale pokud jste pokládal otázku, tak jsem vám nerozuměl. S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo. S přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně volební komise paní poslankyně Monika Jarošová, seznámila nás s kandidátem a seznámila nás s dalším postupem.
Děkuji za slovo.
Prosím předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, aby požádali kolegy ze svých poslaneckých klubů o klid, jinak situaci nezvládneme.
Poslaneckým klubem byl navržen tento kandidát na místopředsedu Poslanecké sněmovny: pan Hanzel Tomáš z ČSSD. Do druhého kola postupuje nezvolený kandidát z prvního kola. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy?
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Já jsem vám chtěl představit svůj hlas, protože některá média píší, že jsem tady ještě nevystoupil a že jsem němý. Chci vám ještě říct, že k této volbě přistupuji s maximální pokorou a respektem.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Já tak učiním. Raději si dejme čas, který je realistický a který volební komise opravdu stihne. Přerušuji jednání a v 19 hodin se zde setkáme a budeme seznámeni s výsledkem volby.
Jak už tady bylo řečeno, ve vztahu k lesům vykonáváme v souladu s lesním zákonem působnost orgánů státní správy lesů, tedy krajského úřadu a Ministerstva zemědělství, pouze na území národních parků. Na území národních parků se tedy postupuje dle stavu a kvality lesních ekosystémů ve smyslu zásahů proti kůrovcovitým škůdcům. Jenom připomínám, že po orkánu Kyrill to v letech 2008, 2009, 2010 bylo třeba 300 tisíc kubíků, 200 až 300 tisíc kubíků dřeva. Takže není pravda, že kůrovec se šíří z národních parků. Bohužel však argumenty, že se dřevozpracující průmysl bez převahy smrkového dřeva neobejde, tyto snahy dlouhodobě brzdil, a to už je třeba i to, co zmínil pan ministr Toman ohledně velké debaty, která se vedla a vede s Lesy České republiky ohledně certifikace. Jinými slovy, už v roce 2008 vláda přijala takovýto dokument, ale jeho naplňování vázlo. Nebojte, už se blížím k závěru. Co je důležité, a zase navážu na to, co tady řekl pan kolega Toman, samozřejmě, on tady jmenoval celou řadu těch konkrétních opatření, kterými se teď zabývá jak krizový štáb na úrovni celostátní, tak i ty kalamitní štáby na úrovni krajů. Jak už jsem řekl, v roce 2017 vládla schválila národní akční plán adaptace na změnu klimatu a v tom národním akčním plánu je řada věcí, o kterých tady určitě vy budete hovořit a budete je navrhovat, a já se závěrem vrátím k tomu, co řekl pan kolega Toman, a to je, že vítám to, a nebylo to zvykem, že bude tady širší shoda s Ministerstvem zemědělství a s Lesy České republiky, to chci zdůraznit, na tom, že ty lesy máme opravdu jenom jedny.
Takže ti dnešní komunisté s těmi minulými mají jedno společné. Nechtějí žít v demokracii, je to pro ně obtížný systém a svůj vzor vidí stále v Sovětském svazu a v zemi, kde vládne totalita.
Děkuji. Pan poslanec Kováčik a jeho faktická poznámka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Bylo to zejména proto, že už několikátou schůzi je obsahem programu bod, který má osvětlit, vyhodnotit, popovídat si o bližší historii, než o které je tady řeč, a to je o privatizačních problémech, jemně to řeknu, za vlády ODS, KDU-ČSL a ODA. Já si myslím, že se to brzy na program dostane, abychom se nebavili jen o předminulé, ale i o minulé historii. Chci jenom vyzvat, abychom od minulosti přešli k dnešku a k zítřku. Ten dnešek je, že tady máme jiný úkol než se vzájemně mistrovat z historie, úkol, kterým po osmi měsících dohadování máme této zemi dát konečně funkční vládu. Dovolím si požádat, abychom šli zpět k věci.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi a s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grebeníček. A připraví se pan poslanec Jurečka v obecné rozpravě.
Chci jenom reagovat na výzvu poslance Blahy, který chtěl odpovědět na zcela konkrétní otázku. Tam najde všechny ty otázky a i odpovědi, a naprosto seriózně, na základě skutečně důkladného studia. Ano, tu knihu jsem napsal zejména proto, aby dál se netrousily některé nepodložené a neověřené věci.
Prosím, máte slovo. Já si myslím, že stejně musíme hlasovat v pořadí, takže my budeme nejprve hlasovat o návrhu na přerušení... Pane poslanče, ještě mi to jednou zopakujte.
Poprosím odcházející poslance, aby tak činili potichu nebo aby telefonáty případně třeba přesunuli někam mimo jednací sál. Je tady opravdu velký hluk a nemůžeme pokračovat v rozpravě. Já vím, že teď už na ni máme dostatek času, ale přesto bych poprosil o klid v sále, abychom mohli pokračovat.
Tak dámy a pánové, já vás lehce ztiším. Sice nejsem chlapec, což mě mrzí, a závidím pirátům. Nicméně mlád na duchu, stár na těle jsem si s chutí přečetl ten volební program nebo programové prohlášení vlády a mně se to hrozně líbilo. To programové prohlášení asi se jinak napsat nedá. Tak jsem se zklidnil a začal jsem ho číst podrobně a poslouchat pečlivě ty dnešní projevy. V tom úvodním projevu pana premiéra byl vzpomínán Tomáš Garrigue Masaryk a já jsem si v té chvíli uvědomil, že fatální okamžiky, které člověk zažívá, jsou fatálními okamžiky až zpětně. V té chvíli má pocit, že probíhá ten život kolem něj, že se vlastně nic neděje, a pak, když se zpětně ohlédne, tak zjistí, že to byla fatální chvíle. A podobné okamžiky v dějinách nejenom našeho národa, ale obecně se cyklicky opakují. A já pevně věřím a doufám, že nejsem účasten fatálního okamžiku, byť by mohly některé indicie tomu naznačovat. Tehdejší kandidát Klement Gottwald vzpomínal tohoto našeho prezidenta jako morální autoritu a v březnu toho roku pak plakal nad hrobem jeho syna se slovy "Jene, drahý Jene". A z morální autority a drahého Jena se stala bestie, která musela být odstraněna z našich náměstí a ty sochy zlikvidovány. Ano, to byla jiná komunistická strana než ta současná komunistická, já jsem si toho vědom a nesrovnávám je, tak bych nebyl... Jsem si toho vědom. Nicméně já pevně věřím, že ten vývoj nepůjde podobnou cestou. A proto bych se spíš chtěl středit na ten volební program, který jsem si fakt přečetl. Já si fakt nedovedu představit, jak se dá dosáhnout dostupnost vysokorychlostního internetu na Sněžce, v dolech, v tunelu. Nicméně přece jenom bych jaksi nabádal k jakémusi střízlivému vidění těch plánů, a proto se tímto skokem dostanu ke zdravotnictví. Musím říct, že nelze nesouhlasit s tím, že chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany a že zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška. Já si myslím, že jenom šílená vláda by napsala, že nechce kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu, ale že chce nekvalitní, nemoderní a finančně nestabilní veřejnou službu pro občany a že zdravotnictví nesmí reagovat na hrozby dneška. Tak bych mohl pokračovat. Ale hned na druhé stránce čtu, jak chceme zkvalitnit tu výuku studentů. Jak chceme jasně říct, co ti lékaři mohou dělat. To je nás tady několik. Chci tomu věřit, protože jsem ten pacient. A já jako poslanec mohu slíbit, že udělám pro to maximum, abych tomu pomohl. Jenže musím jako vědec vycházet z faktů. Tak jaká jsou fakta? Kam jí ti čertmanti zašantročili? A já se ptám: Kdy tedy vyjde vyhláška, kde bude aspoň část těch vzdělávacích programů, aby mohly nemocnice akreditovat? Tak to máme druhou konkrétní námitku, kterou mám. To je konstruktivní konkrétní námitka. No a pak je třetí. Já pevně věřím, že ta ruka při volbě těch kvalitních ředitelů bude daleko šťastnější než v případě volby ředitele Bulovky. Pevně věřím, že ta ruka bude pečlivější a úspěšnější. Přeju jí, aby pracovala intenzivně. A nezlobte se přátelé, to jste fakt nemysleli vážně, že ne, pane předsedo? Takový chytrý člověk!
Také děkuji. Prosím, abyste se obracel na ostatní poslance mým prostřednictvím.
Teď tady byl. Takže slovo má pan poslanec Marian Jurečka.
Dobré odpoledne, ještě jednou. Sešli jsme se tady k bodu, který má ve svém názvu slovo důvěra, vyslovení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky důvěry vládě České republiky. Já bych se chtěl zeptat těch zmiňovaných tří lidí, které jsem před chvílí tady zmiňoval, prostřednictvím pana předsedajícího, co si oni představují pod slovem důvěra. Protože je to velice důležité pro to, co očekávám od Poslanecké sněmovny. Já si pod slovem důvěra představuji člověka, blízkého člověka nebo přítele, kterému mohu věřit, který je čitelný, předvídatelný, který stojí za svými názory, nemění je podle toho, jak je to výhodné či nevýhodné. A jak já mohu dávat důvěru vládě, kterou reprezentují dvě koaliční politické strany podporované KSČM, když například současný premiér...
Prosím poslankyně a poslance o klid, protože skutečně není slyšet, co pan poslanec chce sdělit vládě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Když současný pan premiér Babiš v klíčových otázkách dokáže tak rychle měnit názory. O pět let později ten stejný člověk říká, že podporuje Miloše Zemana, protože ho považuje za jednu z nejvýznamnějších osobností od revoluce, která nekrade, nežije z politiky, ale pro politiku a nebojí se říct názor a bojuje za zájmy podnikatelů. Jedna ukázka z toho, jak rychle člověk během pěti let dokáže docela zásadně změnit názor. Straně, která si vytyčila některé podmínky pro vládní koaliční spolupráci, mimo jiné to, že bude ministrem zahraničních věcí pan Poche, a dneska ho tady ve vládních lavicích nevidíme. Platí tato slova těchto lídrů? Platí to, co říkají? Byla to velice zajímavá - i následná - diskuze. Ale co je zajímavé, předseda komunistické strany nám před 14 dny říkal, proč by on některé věci veřejně neříkal, i když ví, že to není pravda. Mohu takovému člověku, představiteli této strany, další, která tady bude podporovat tuto vládu, věřit? Mohou tomu věřit občané této země? Takto já si tedy slovo důvěra rozhodně nepředstavuji v praxi. Pane premiére, mluvil jste tady ve svém příspěvku o pokoře. Byla to jedna z prvních vět, kterou jste řekl, když jste přišel, že přicházíte s pokorou před tuto Poslaneckou sněmovnu. Prosím pěkně, vysvětlete mi potom, co to je ve vašem podání chápání pojmu pokora. Jestli to je to, že označím názory jiných a kritiku za blbé kecy, nějakou twitterovou bublinu? Nebo to, že říkáte o některých s despektem, že jejich názor není stejně důležitý, jenom proto, že ten člověk je mladší? To patří do kulturní společnosti, do demokratické společnosti, do parlamentní demokracie? No rozhodně nepatří. Já tyto věci tak nevnímám. A byl bych rád, aby takovou vládu měla Česká republika. Je dobré číst, že ta kapitola se jmenuje Hospodářská a investiční politika. Vaše vláda v dobách největšího ekonomického růstu takovouto ambici nemá. Je důležité investovat, ale je důležité dále nezadlužovat. Co bude při příští krizi? Jak tuto krizi budete řešit, pokud nastane?
A vidím-li v tomto oficiálním vládním prohlášení to, že vláda chce investovat do Muzea totality v Uherském Hradišti, tak bych se chtěl takto veřejně nahlas zeptat, pane ministře kultury, pane docente Staňku, vás, zda garantujete to, zda vláda hnutí ANO s podporou KSČM opravdu bude investovat do projektu, který reflektuje právě ty temné stránky naší minulosti. S oblastí kultury také souvisí téma, kterým je vlastně přímo uzavřena kapitola, která se týká kultury. Předpokládám tedy, pane ministře, že se budete stavět jako člen resortu, do jehož gesce církve a náboženské společnosti patří, patřičně vstřícně k tomu, co tyto společnosti a tyto církve budou chtít. Je to důležité. Hledal jsem v programovém prohlášení vlády, v tomto oficiálním dokumentu, nějakou zmínku o církevních restitucích. Na jaře se tady jednalo o zákonu, který má zdanit náhrady, které v rámci vyrovnávacího zákona byly církvím poskytnuty a na jejichž základě bude financování církví pokračovat. Vzhledem k tomu, že vládu Andreje Babiše podporují komunisté, tak jsem čekal, že v tomto dokumentu něco o církevních restitucích najdu. Nenašel jsem nic. Ale moje otázka zní - není součástí neoficiálních dohod o vzniku této vlády právě to, že půjdete proti církevním restitucím? Tento dopis podepsal generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl, generální sekretář Ekumenické rady církví Jan Vinš a tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. A vám, pane ministře Staňku, jako osobě zodpovědné za církevní agendu, si dovolím z tohoto dopisu zacitovat: "Jako reprezentanti církví a náboženských společností působících v České republice považujeme za povinnost vám sdělit, že jsme návrhem" - rovná se návrh na zdanění církevních institucí - "vážně znepokojeni. Návrh podle našeho názoru porušuje základní principy právního státu, mezi jinými principy právní jistoty, důvěry v právo, zákazu zpětné účinnosti zákonů nebo legitimního očekávání založeného zákonem. Jsme přesvědčeni, že záměr zdanit finanční náhrady poskytované podle zákona je protiústavní. Jako představitelé církví a náboženských společností působících v České republice cítíme povinnost , že diskuse spojená s návrhem zákona poškozuje dobré jméno našich institucí, které existují a nezištně působí ve prospěch celé společnosti. Tím se uměle vyvolává další zbytečný společenský střet a rozděluje veřejnost. Znamená to, že je úmyslem předkladatelů mocensky, jednostranně a bez jednání se smluvním partnerem měnit obsah uzavřené smlouvy? Tuto tendenci nerespektovat uzavřené smlouvy vnímáme jako zásah do svobodného působení církví a náboženských společností." Tak věřím, že mi odpovíte. Chtěl bych od vás, pane ministře, tedy slyšet, jak vy se budete jako člen vlády stavět k problematice zdanění církevních restitucí a jakým způsobem budete hájit zákonné legální a legitimní zájmy církví a náboženských společností, o kterých se píše v tomto dopise. Jsem přesvědčen o tom, že symbolický rozměr dnešního jednání je zcela neoddělitelný. A to, že mluvíme o návratu vlivu komunistické strany v roce, kdy si připomínáme sto let výročí vzniku Československa, je velice smutné. Zaznělo to tady několikrát, ale musíme si tedy jasně položit konkrétní otázky a chtít na ně slyšet jasné odpovědi. Mimochodem v té souvislosti mě napadá ještě jedna věc. V programovém prohlášení, v části, která se týká školství, je také taková jedna nenápadná větička, ve které je zmíněno to, že vláda se bude zabývat spravedlivým financováním veřejných, soukromých a církevních škol. Ostatně pan premiér se podivil nad tím, kolik máme v Česku soukromých škol, zda jich není příliš a zda poskytují patřičnou činnost. Dámy a pánové, otázek, které vzbuzuje vládní prohlášení, je celá řada. Ale myslím si, že v tento okamžik by mělo jasně zaznít, že možná důležitější jsou ty otázky, které v těchto dokumentech vyčíst nemůžeme, totiž to, kolik zaplatilo hnutí ANO, kolik zaplatila sociální demokracie za to, že při hlasování o důvěře vaší vládě vás podpoří právě Komunistická strana Čech a Moravy.
V tuto chvíli přebírám řízení já. Je to moje premiéra, tak doufám, že budete ke mně shovívaví.
Děkuji za slovo. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti."
Tak nejsem si úplně jist, kdo tvořil kapitolu Právo a spravedlnost v programovém prohlášení vlády. Paní kolegyně Válková prostřednictvím pana předsedajícího, možná by stálo za to se dohodnout s panem premiérem, abyste zbytečně nepracovala na něčem, co potom bude úplně jinak. Tento boj systémově budeme koordinovat, vyhodnocovat efektivitu již přijatých protikorupčních opatření v praxi a navrhovat jejich vhodné změny a doplnění. V této souvislosti předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení." Tak to už opravdu působí poměrně úsměvně. Nikdy bych si nemyslel, že slova Opravdu berete, nebo hovoříte tady o těch slovech... nebo hovoříte to, co máte v programovém prohlášení, o tom, že budete koordinovat protikorupční opatření - myslíte to opravdu vážně? Z kroků, které tady činíte poslední měsíce a týdny, já ten dojem skutečně nemám. Hovoříte o tom, že budete přijímat právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce. Tak opravdu tyto věci jsou zase v přímém rozporu s tím, co je v programovém prohlášení vlády. Chce se mi na závěr říci, dámy a pánové, skutek utek'. Děkuji za pozornost.
Nyní mám zájem o faktickou poznámku.
Ten nový zákon, předpokládám, že skutečně bude. Na straně druhé musíme nastavit standardní podmínky kontroly a odpovědnosti znalců a kvality znaleckých posudků. Čili za sebe - je to koordinováno, nový zákon, doufám, bude. A já i přes prázdniny ráda pracuji.
Děkuji paní poslankyni i za dodržení času i za vystoupení. Takže pan poslanec Václav Klaus a připraví se paní poslankyně Pekarová.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi také říci několik slov. Dnes jde o důležitou událost pro republiku a nutno hned říci, pro jakou republiku. Měli jsme tu paní ombudsmanku, máme desítky dalších roztodivných státně nestátních nezávislých organizací, fondů a agentur, do kterých zde skoro každou středu volíme nějaké delegáty, aniž bychom je znali. Chtěl bych žít v zemi, kde panuje svobodný život. V drtivé většině dalších věcí přísluší státu zdrženlivost. Zde bych si dovolil ocitovat dnešní vládní program ohledně měny euro. Cituji: "Vláda nevidí v současné době možnost přijetí společné evropské měny, ale nicméně i nadále respektuje veškeré přijaté závazky."
Jednoduše řečeno, každá strana a každý poslanec si musí odpovědět na otázku, kdo a zda vůbec může za současného složení Sněmovny nabídnout jiné, pro občany vhodnější řešení. V té souvislosti musím také odpovědně zvažovat, co by mohly občanům a českému státu přinést jiné alternativy. S tímto vědomím musím posuzovat okolnosti vzniku nové vlády, a to při všech kritických výhradách, které k ní, jejím jednotlivým členům a jejímu programu mám. Současná situace se jistě poněkud vymyká tomu, na co jsme až dosud byli zvyklí a s čím se tato Poslanecká sněmovna setkávala v minulosti. Leckteré z těchto vlád na rozdíl od vlády současné předstupovaly s podporou většiny médií. Mysleli to, jak nás média a reklamy ujišťovaly, velmi upřímně, předstupovali s naučenými frázemi o pokoře, vystupovali jako čistší až nejčistší. Také proto loni v říjnových volbách velmi výrazně zvítězilo strano-hnutí ANO, tedy svého druhu podnikatelský projekt někdejšího voliče Občanské demokratické strany. Pokud jsme svědky ataků papalášů těchto stran na Andreje Babiše, pak to musím brát jen jako zhrzený pláč nad vlastním rozlitým mlékem.